Kde jinde než tady bychom měli o těchto věcech hovořit, co tady předvádíte? Mimochodem, vaše vláda chce i omezit státní příspěvky na důchodové připojištění. Takže vy plánujete zdražit vodné a stočné, léky, točené pivo - co tam ještě bylo? - kojenecké potřeby, stravovací služby a tak dále. Proč o tom hovořím? A rozhodně to není argument pro to, abyste okradli důchodce a tlačili tady něco legislativní nouzí. Už se o něm hlasovalo. Takže my samozřejmě, SPD, tady trvale už z minulého volebního období prosazujeme zmrazení platů politiků. Doufám, že moc neodbočuju od tématu, protože tady mluvíme o důchodech, mluvíme tedy o lidech, kterým pochopitelně s vyšším věkem přibývá nemocnost. Já si myslím, že byste se měli věnovat něčemu jinému a že ty skutečné hospodářské škody, jak se tady snažím zdůvodnit, tak jsou opravdu jinde a jsou způsobené vaší vládou. A mimochodem, ten nedostatek léků pro české občany v lékárnách a nemocnicích, ten pokračuje. Nic, nic se neděje. A zase si tady musíme vyvrátit ten lživý argument, že je to všude v Evropě. Růst inflace výrazně zrychlil. Takže samozřejmě inflace v České republice je nad průměrem v Evropě. Takže opět Fialova vláda je jednou z těch nejhorších vůbec v Evropě, která je. To souvisí i s přihlouplým argumentem ministra Stanjury z ODS ohledně poměru důchodů k hrubé mzdě. Zažili jsme rekordní explozi cen. V případě důchodců, a to je potřeba zdůraznit a uvědomit si, je přitom spotřební koš naprosto jiný než spotřební koš středostavovské rodiny. Důchodci neřeší ceny aut, dovolených, letenek, luxusního zboží ani většinu spotřebního zboží, jako je elektronika či módní ošacení, ale pro ně jsou zásadní ceny bydlení, energie, vody, potravin a léků. Tady tvoří energie velmi významné procento. U některých lidí je to dokonce ta větší část výdajů. A opravdu jen, slušně řečeno, opravdu jen velmi nemorální člověk může porovnávat průměrný důchod s průměrnou mzdou a tvrdit, že důchodci musí přispět na řešení finančních potíží, které důchodci nezpůsobili, ale způsobila je primárně tato Fialova vládní pětikoalice. Pravda, s přispěním i vlád minulých. Skutečně je nehoráznost a sprostota nevídané míry chtít po těch, kdo tuhle zemi vybudovali, kdo vám zajistili příjmy, které vy jste rozházeli, aby znovu sanovali vaše doslovně rozkrádání našeho společného majetku a společných příjmů. A tady samozřejmě nese plnou odpovědnost vládní pětikoalice Petra Fialy a také ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. A opět jsme u principu, který vládne této vládě a který vyjádřil jeden důchodce slovy - cituji: "Cizincům cpou horem dolem a vlastní lidi okrádají." Konec tohoto z mého pohledu pravdivého citátu. Samozřejmě vládní návrh na snížení valorizace důchodů, který má platit od června, je zcela nepřijatelné trestání důchodců za chyby této Fialovy vlády. Návrh porušuje ústavnost, a to kvůli retroaktivitě, principu očekávání i rovnému zacházení. Důchodci oprávněně důvěřovali českým zákonům a zákon jasně říkal, jaká má být valorizace důchodů. Česká vláda má vydat pouze technické nařízení podle stávajícího zákona. Pokud chce cokoliv měnit, tak Sněmovna může přijmout nový zákon, ale ten se musí vztahovat na budoucnost, to je nikoliv na současnou inflaci, ale inflaci od data přijetí takového zákona. To, že vláda mění pohled na parametry, které jsou z minulé doby, je jasná neústavní retroaktivita. Proto chce SPD podat ústavní stížnost. Vláda si je jasně vědoma toho, že zákon je skutečně protiústavní paskvil, který by jim normální právníci hodili pod stůl. Proto Fialova vláda obešla a ošvindlovala standardní legislativní proces, k němuž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Já bych připomněl také stanovisko Rady Českomoravské konfederace odborových svazů, která považuje za nepřijatelné ignorování sociálního dialogu v tak důležité oblasti, jako je důchodová reforma. Ale u té důchodové reformy se ještě zastavím. Rada v souladu se stanoviskem SPD považuje vládní návrh na prodloužení věku pro odchod do důchodu za neakceptovatelný, obzvláště v souvislosti s délkou pracovní doby v České republice a zdravotním stavem zaměstnanců. Dále odmítá kroky vlády, které snižují objem prostředků v systému sociálního pojištění. Dále odbory vyzývají vládu, aby nezhoršovala vláda situaci důchodců zhoršováním valorizačního mechanismu vůči stávajícím i budoucím důchodcům. Odbory považují za prioritní úkol vlády v tomto období stabilizaci veřejných financí tak, aby důchodová reforma nebyla zneužita k tomuto účelu. Podle našeho názoru stabilizace veřejných financí nesmí být dosahována na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožené skupiny osob, a tou skupinou jsou všichni příjemci důchodů. Sociální důsledky vládního návrhu jsou pro řadu důchodců velmi tíživé a mnoho osob pobírajících důchod se v současnosti kvůli inflaci a růstu cen za energie dostalo až do skutečně krajní nouze. Rodiny s dětmi, samoživitele, zdravotně postižené osoby dostal extrémní růst nákladů na bydlení, potraviny, léky a zdravotní pomůcky do zoufalé ekonomické situace. Stárnutí obyvatelstva může přinést i určité úspory, například ve školství nebo v sociální oblasti, u rodičovských dávek kvůli menšímu počtu dětí. Tady hovoří ekonomové, já vlastně cituji ekonomy. Zatímco v roce 1900, to je zajímavé si takhle porovnat, zatímco v roce 1900 žili lidé na světě v průměru 30 let, dnes se dožíváme 67 let. Do poloviny 20. století zvýšení průměrné délky života táhla především klesající dětská úmrtnost. Hlavní příčinou toho, že nyní můžeme čekat v průměru mnohem delší život, není to, že všichni žijeme déle, nýbrž skutečnost, že daleko méně lidí brzy zemře. Chcete účelově změnit retroaktivně zákon, proto SPD chce podat ústavní stížnost také zároveň. Proto už tady hovořím šest hodin a doufám, že ještě budu hovořit déle, protože prostě tomu bráníme ze všech sil. A budeme to dělat. Znovu zopakuji, že SPD tady podalo 102 pozměňovacích návrhů, všichni to budeme ještě zdůvodňovat. My jsme na straně důchodců. Vy jste je hodili přes palubu. Vy to chcete tady protlačit v legislativní nouzi, to, že chcete okrást důchodce. Proto legislativní nouze. Vy to tady tlačíte legislativní nouzí, protože prý státu hrozí značné hospodářské škody, když vyplatíte důchodcům to, co jim patří. Tady, zde. Znamená to, že se v této oblasti zvýší veřejné výdaje a za jinak stejných podmínek se bude muset pro starší občany buď vyčleňovat větší podíl zdrojů než dnes, například podíl důchodů na HDP se zvýší, nebo budou starší pobírat menší dávky než dnes. Druhou příčinou stárnutí populace je snížení míry porodnosti. Váš poradce Fialovy vlády Petr Janský říká, že to chcete řešit imigrací, a už to řešíte. Lidi už toho mají dost a já jim úplně rozumím, českým občanům. Jste to prostě přepískli, nezvládli. Ale vy si nedáte říct. Vy nechce dosáhnout dobrého zajištění ve stáří pro všechny občany. Fialova vláda hodila důchodce přes palubu, SPD naopak pevně stojí na straně všech příjemců důchodu. Tato garantovaná dávka se testuje příjmy žadatele a nahrazuje penze z NDC schématu. Proto ji bude pobírat stále menší podíl důchodců. Nová vládní agentura pro prémiovou penzi systém spravuje a funguje jako zúčtovací centrum. Příspěvky vybírá zaměstnavatel a posílá Národnímu daňovému úřadu. Jakmile jsou určena individuální důchodová práva, účastníci si mohou vybrat, do jakých fondů investovat. Lidé si mohou vybrat mezi privátními fondy, kterým dávají do správy individuální úspory. Příspěvky účastníků jsou investovány prémiovou penzijní agenturou ve velkých sumách. Původně byli lidé aktivní a vytvářeli si portfolio sami. Dnes jen asi pětina klientů skutečně tvoří portfolio, ostatní investují do zbytkového fondu, který spravuje Státní penzijní společnost. Nový švédský důchodový systém byl zaváděn postupně. Lidé narození od roku 1954 budou pobírat penzi úplně podle nového systému. Starší pobírají penzi kombinovanou podle nového systému a podle původního systému. Fondový systém, který funguje od roku 2000, přinesl pro klienty řádově stejné výnosy jako v NDC, nicméně podstatně nižší než v základních soukromých penzijních systémech. Spojení mezi příspěvky a dávkami bylo slabé. Příspěvky byly placeny ze všech příjmů od 16 let až do důchodu, zatímco dávky vycházely z 15 let s nejvyššími příjmy. Nový švédský systém tedy posiluje princip ekvivalence na úkor principu solidarity. Princip solidarity je však v systému zachován, protože občan má nárok na garantovanou dávku. Jednotlivci mohou diverzifikovat svá důchodová portfolia, investování svých prostředků na kapitálovém trhu. Nový systém posouvá riziko a odpovědnost na občana. Rozsah, v jakém systémy tvoří solidní penze, závisí na schopnostech účastníka činit racionální investiční rozhodnutí. Protože prémiová penze založená na FDC má v systému jen menší váhu, nejsou švédské důchody tolik závislé na kolísání kapitálového trhu. Navzdory záměrům velký počet fondů, které se předhánějí v reklamních kampaních, má na občany spíše odrazující efekt. Pro řadu účastníků bude zbytkový fond představovat lepší alternativu než aktivní investiční strategie. Zúčtovací centrum se zatím ukázalo být úspěšné ve snižování nákladů na systém FDC. Řízení aktiv spojené s velkými objemy prostředků vytváří úspory z rozsahu. Většina soukromých fondů v systému jsou dražší než zbytkový fond a fondy řízené institucionálními investory. Celkové náhradové poměry průměrný důchod - mzda budou pro nastávající důchodce nižší než dříve. Je tomu proto, že počet důchodců se zvyšuje a průměrná délka života rovněž. A měl byste už přestat lhát. Protože v jiných zemích tento problém nemají. Prostě jste to přepískli a nezvládli jste vůbec situaci. Přecenili jste své schopnosti. Ale to jsem upozorňoval od počátku, že premiér Fiala je neschopný. Arogantní, neschopný, sobecký, egoistický, přehlíživý. Tak kdo je ten statečný?
Věnujte se svému projevu, pokud možno potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Zdá se mi, že jste příliš daleko od toho tématu.
Nezlobte se na mě, protože celý sál slyšel, že tam na mě někdo pokřikuje. Já jsem se pouze bránil nějakým sprostým výkřikům tam.
Vraťte se k tématu.
Byl to mužský hlas. Neškolte mě tady! Chce okrást důchodce, a ještě se takhle chová. Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. Tak možná je znáte, proto třeba jako to jo, ale...
Ano, pro mě neopakujte ta čísla. Nejsme tady, abychom vedli dialog.
Já vás oslovovat můžu. Chápu to dobře? Takže do toho dialogu dojde poměrně za dlouhou dobu, ale já na vás jednostranně mluvit můžu, vaším prostřednictvím, tak zase si to neohýbejte, prosím vás, ten jednací řád! Takže já na vás můžu mluvit. Takže asi chcete vést dialog, ale teď to nejde. Teď můžu mluvit já na vás, ale vy byste měl pouze řídit schůzi. Ještě si to poměrně dobře pamatuji. Takže dneska jaká je situace, jaké vy způsobujete hospodářské škody tím vaším jednáním? Takže například teď aktuální situace, že ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram. Vzhledem k pokračující koncentraci obchodu ztrácí pěstitelé zeleniny možnost prodávat v malých obchodech a na vesnicích. V Polsku a Německu jsou ceny téměř všech položek nižší, ale kvalita ovoce a zeleniny je vyšší. Zásadní podíl na těchto astronomických cenách u nás nesou přemrštěné marže nadnárodních řetězců, které mají téměř monopolní postavení. A znovu, aby to bylo jasné i předsedajícímu, vy mluvíte o hospodářských škodách a já vám říkám, že hospodářské škody jsou jinde a rozhodně to neodpovídá vašemu návrhu na legislativní nouzi. Takže doufám, že to tady můžu opravdu vysvětlit, že tady nebudu muset říkat jenom to, co mi nakážete, a to, co mi umožníte. Druhým viníkem těchto cen je ale současná vláda Petra Fialy z ODS, která trvale odmítá návrhy SPD na dočasné snížení DPH na základní potraviny jako například v Polsku či naše návrhy prosazující potravinovou bezpečnost našeho státu. Vyzýváme proto vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu. A teď to je potřeba právě prodiskutovat, tohle. A teď, jaká je situace. Ta situace ve společnosti je mnohem vážnější. A jde opět o dlouhodobé selhání vlády a všech vládních reprezentací, které do dnešní doby nebyly schopny zajistit plošnou a finančně dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany České republiky po celém území republiky. Zatímco do roku 2001 bylo podnikové zaopatření převážně dobrovolnou činností zaměstnavatele, od roku 2002 mají zaměstnanci právo požadovat podnikový důchodový plán. Přesto se účast na podnikových ani soukromých schématech masově nezvýšila. Německý důchodový systém je poměrně komplikovaný, obsahuje řadu výjimek, takže mu rozumí spíše odborníci na ministerstvu práce než klienti. Původní cíl dosažení 20 milionů Němců, kteří svěří část výdělku finančním ústavům, zůstává v nedohlednu. Německo je typickým představitelem Bismarckova modelu důchodového zabezpečení. Funguje na kombinaci principů solidarity a ekvivalence. Německý model je korporativistický, kdy se do správy sociálního pojištění zapojuje tripartita. Veřejné důchodové pojištění se stalo základem poválečné německé sociální politiky. Otázkou je, nakolik bude udržitelný do budoucna. Proto jsem navrhl tu legislativní nouzi zrušit a o mém návrhu se bude po obecné rozpravě hlasovat. Já tady nechci ani diskutovat o tom, že to vůbec... tady není z mého pohledu, z pohledu SPD, vůbec... já odmítám diskusi o tom, jestli někomu snížit důchody více, nebo méně. To přece vůbec takhle nejde, to si skutečně zasluhuje širokou diskusi v tom smyslu, že to samozřejmě SPD absolutně odmítá, snižování důchodů a to, co vy tady předvádíte. Státní penze na jednu stranu patří mezi nejnižší v Evropě, ale na druhou stranu má Británie dlouholetý a stabilní fondový penzijní sektor a její populace nestárne tak rychle jako v Evropě a vlády podnikly opatření k odvrácení důchodové krize. No ale to tady od vlády pětikoalice chybí. Takže jediným vaším opatřením, co jsem tady od vás zatím slyšel, je vzít lidem slíbené důchody. No tak to ale není přece žádná reforma. Proto to tady taky takhle odmítáme. No a říkám to na rovinu - my tady děláme... A všichni to víme. A bude to samozřejmě... Jednak omezily náklady zajištění ve stáří pro stát tím, že omezily dávky ze státních schémat, jednak více zapojily do hry soukromý sektor. Konzervativní vlády zavedly doplňková důchodová schémata spolu s contracting out. Labouristické vlády zavedly omezení na strukturu podílnických kapitálových schémat, která pomohla najít úspory z rozsahu a nižší poplatky. Důchodový systém ve Velké Británii je poměrně komplikovaný. Systém je vícepilířový a velmi složitý. Důchodový systém ve Velké Británii nabízí především všem jednu rovnou dávku s univerzálním pokrytím, takzvaný základní státní důchod. V prvním pilíři jsou základní státní důchod a druhý státní důchod a testované dávky. V druhém pilíři jsou příspěvkově definované podnikové důchody, dávkově definované podnikové důchody, osobní důchod nebo kolektivně vyjednané individuální plány a kapitálové podílnické důchody. Třetí pilíř představují doplňkové dobrovolné příspěvky k podnikovým plánům a samostatné oddělené, příspěvkově definované důchodové účty. Do prvního pilíře, který je veřejný a průběžně financovaný, přispívají zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Jsou indexovány podle cen. Důchody z druhého pilíře mohou být jak příspěvkově, tak dávkově definované. Na to už se tam evidentně zapomnělo. A tady už se podle mě můžeme značně rozcházet. To je dobrá zpráva pro budoucí důchodce. To je přece stabilizační prvek. Ty děti dospějí, se stanou dospělými, jdou pracovat a samozřejmě ty odvody potom se zvyšují do toho systému.
Uvědomme si ještě jednu věc, mimo jiné pokračuje pan docent Antoš, nebo doktor Antoš. Vydat se po této cestě se mi tedy z nejrůznějších důvodů zdá jako hazardérství. To si chceme vzít toto na zodpovědnost? Já nezpochybňuji 15 miliard, já vím, že to je hodně. Já nevím, jak rozhodne ten Ústavní soud. My máme názor, že může rozhodnout ve váš neprospěch. Vy možná máte argumenty, že může rozhodnout ve váš prospěch. Ondřej Preuss, rovněž ústavní právník. Legislativní nouze.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 Zdeněk Koudelka.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 Ale je tady ještě jedna důležitá věc a to je retroaktivita, kterou rovněž zpochybňují právníci. Dokonce je známa výše procentní výměry. Přesto se pravidla zpětně mění. A tu retroaktivitu opravdu nepodceňujme. K základním principům vymezujícím kategorii právního státu, kterým je i Česká republika, patří princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti, tedy retroaktivity právních norem. Řekl to opatrně, ale docela jasně: "Když jsem zákon četl, měl jsem dojem, že nárok na zvýšení vzniká. Měl jsem dojem, že s červnovou valorizací se už skutečně mnoho dělat nedá." A opět Zdeněk Koudelka. V současném zákoně o důchodovém pojištění je valorizační zvyšování důchodů nastaveno jako mandatorní automat. Jakmile jsou splněny podmínky, vzniká současným seniorům právo na zvýšení důchodu.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 Mohl bych citovat dále a další. Já se ale už budu dostávat k závěru. Jedna věc, že to je neetické.